To konstatování bylo, že Finanční správa zneužívá stávající pravomoci nezákonným způsobem, jak konstatovaly svým pravomocným rozhodnutím nezávislé soudy. A mé dotazy zněly.
Tato dvoufázovost posuzovacího procesu však nutně neznamená, že tyto kroky by měly být uskutečňovány na různých stupních vodoprávních úřadů, jak předpokládá návrh vládní novely vodního zákona. Pozměňovací návrh se snaží tomuto důsledku zabránit. Přitom není vyloučen přezkum vydaných souhlasů, vyjádření a závazných stanovisek vodoprávních úřadů, ke kterému bude nutně docházet v rámci navazujících řízení a přezkumu v něm vydaných rozhodnutí.
Děkuji, paní poslankyně. Další přihlášky do obecné rozpravy nebyly doručeny ani nikoho nevidím, že by se do obecné rozpravy hlásil, tedy obecnou rozpravu končím. Pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane ministře. Zahajuji podrobnou rozpravu. O slovo se přihlásilo devět poslanců, jako první vystoupí paní poslankyně Balcarová.
Můj pozměňovací návrh by měl být jedním z kroků, které toto právo občanům znovu vrátí. Byla to revitalizace rybníků. A já bych si moc přála, aby účast spolků nebyla pouze náhodou, ale aby to bylo právo, na které budou mít nárok. Takže děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče.
Dobré odpoledne.
Budeme pokračovat v podrobné rozpravě.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážený pane zpravodaji, kolegyně a kolegové, myslím si, že jsem poměrně podrobně v obecné rozpravě hovořil o dvou pozměňovacích návrzích. Ještě bych chtěl velmi poděkovat za případnou podporu.
Děkuji za udělení slova, pane předsedající. Já bych řekla, že to je hodně používaný argument, ale ve skutečnosti je úplně lichý. A potom také je to vinou soudů, které trvají v případě, že něco vyhodnocují, velmi dlouho. Takže ráda bych toto uvedla na pravou míru.
Děkuji za slovo. Nedomnívám se, že je stejné, když vám něco vezme voda a když vám něco vezmou komunisté. Domnívám se, že to je podstatný rozdíl. A my jsme tady včera velmi správně drželi minutu ticha za zavražděného novináře, velmi správně jsme byli tiše, když tady kolega četl oběti nacismu.
Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Grospič, poté se připraví pan předseda Kováčik. Prosím.
Chtěl bych také říci, že začátkem 90. let byl přijat odlukový zákon, výčtový zákon, který vrátil podstatnou část sakrálních staveb a majetku již tehdy římskokatolické církvi.
Máte slovo.
Musím říci, že to nejsme my, klub komunistických poslanců, který tady neustále předhazuje minulost, kdykoli se to hodí. Co tím chci říci? Pojďme především myslet na současnost a budoucnost. Minulost se neodestane, je třeba se z ní poučovat, ale není třeba se s ní, kdykoliv se to hodí, mlátit - s odpuštěním - vzájemně přes hubu.
Máte slovo, pane poslanče.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Protože tady když se bavíme o smluvním vztahu, tak se bavíme o církvi jako celku. Musím říct, že kdybych měl jít o radu k historii anebo si o rozhřešení, jak říkají věřící, a měl bych si vybrat mezi tajemníkem komunistické strany a jakýmkoli farářem v České republice, tak půjdu za tím farářem.
Děkuji za dodržení času. S faktickou pan předseda Kováčik.
My jsme se jenom špatně možná poslouchali vzájemně. To, co se tady dělo v době, kdy řádili sudeťáčtí ordneři, kdy hynuli čeští policisté, čeští vojáci, čeští občané, kdy byli bez náhrady v noci vyháněni ze svých domovů a utíkali do vnitrozemí tehdejšího okleštěného Československa. To se v té české veřejnoprávní televizi přece připomíná daleko méně. Já jsem si aspoň nevšiml za poslední léta, že by se to jednou nějakým způsobem připomnělo. Jestli to náhodou někdy bylo, tak mi odpusťte, že jsem si toho nevšiml.
Děkuji a v rámci faktické poznámky pan poslanec Onderka bude reagovat.
Já vám chci říct, že bez jakékoliv náhrady opravdu umírali v Sudetech, a věřte mi, moje rodina pochází ze Sudet, takže vím, o čem mluvím. Tak samozřejmě bez náhrady tito policisté v tomto období, o kterém mluvíte, umírali. Takže padni komu padni.
Pan Birke ještě nevystoupil s přednostním. Tak se omlouvám, pan místopředseda Birke s přednostním právem.
Dovolte mi, abych vyjádřil stanovisko klubu sociální demokracie.
Opravdu si nedovedu představit, jak se k takové zlikvidované firmě a jejím majitelům může kdokoliv z této vlády postavit a kouknout se do očí. Já se ještě zmíním o tom, jakým způsobem vlastně dochází k projednávání této novely. Už to tady zaznělo mnohokrát. Skutečně ta novela jde nad rámec implementace evropské legislativy. To je podle mého názoru fenomén, se kterým se tady setkáváme často. Druhá ta věc, která mě zlobí a která se objevuje stále častěji, je, že Ministerstvo financí přinese nebo navrhne nějakou verzi legislativy jako v tomto případě a pak jednotlivé výbory navrhují změny v takovém směru, aby ta norma byla nakonec liberálnější. Prostě nejdřív Ministerstvo financí vyděsí všechny daňové poplatníky, vyděsí advokáty, vyděsí banky, vyděsí notáře, strhne se kolem toho obrovská debata a jako strašné vítězství se považuje to, že bude přijat nějaký komplexní pozměňující návrh, který ten zákon dostane do nějakých normálnějších mezí, které už jsou snesitelnější. Já chápu, že je to vyjednávací taktika, že když jdete do vyjednávání, máte dát na stůl maximální požadavky a z těch pak nějakým způsobem jít dolů na nějakou kompromisní variantu, ale nedělejme z legislativního procesu souboj silový, souboj a vyjednávání. Ale praxe je taková, že se napíše nejostřejší možná verze zákona, s tou se jde na první čtení a do výborů, všichni se vyděsí, začne obrovský spěch, začne obrovské vyjednávání, co ještě se z toho ubere, co tam ještě zůstane, aby z toho vznikl nějaký materiál. Myslím si, že takovýmto způsobem se skutečně k přijímání legislativy, zvlášť v daňových otázkách, které jsou velmi vážné, přistupovat nemá. To umí ministerstvo bezvadně. A já se ptám, proč se stejnou intenzitou a se stejným počtem tady nevidím zákony, které by měly zjednodušovat daňové prostředí. A pokud skutečně chcete, aby se daně vybíraly a nepodvádělo se, tak je to přece ta nejjednodušší cesta. Vůbec tomu nerozumím, proč jdete touto cestou, proč nechcete daňovou legislativu zjednodušit tak, aby tam nebyly jakékoliv možnosti - nebo aby se minimalizovaly možnosti, protože vždycky tam nějaké budou k daňovému vyhýbání se daňových povinností. Ale já se skutečně obávám, že můžeme čekat podobné typy legislativy i v nadcházejícím období. My jsme od paní ministryně slyšeli, že připravuje dramatické zjednodušení zákona o dani z příjmu. Myslím, že by se na vás nikdo nezlobil, že nemáte důvěru, že s takovým zákonem, který ulehčí lidem život, přicházíte. Věřím, že nastane někdy doba, kdy tato Poslanecká sněmovna znovu začne projednávat zákony, které budou znamenat skutečně jednak snížení daňového břemene, ale jednak zjednodušení daňového systému. Zatím jdeme i po těchto volbách, i po těch posledních volbách, zatím jdeme stále tím opačným směrem. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. A nyní s přihláškou do rozpravy pan poslanec Vojtěch Munzar.
Tak ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové, vážená paní ministryně.
Děkuji za vaše vystoupení a nyní tedy přistoupíme do obecné rozpravy, ve které pokračujeme, je to přerušená obecná rozprava, takže mám tady pana poslance... Takže prosím, paní poslankyně, máte slovo a potom další faktickou pan poslanec...
Dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou. A musím říct, že to nesouvisí jenom s touto vládou. My jsme opět svědky, a omlouvám se, nebudu se vyjadřovat k tomu obsahu a souhlasím s tím, co tady říkal předseda našeho klubu, ale my jsme opakovaně svědky toho, že je nám sem předkládán materiál, který je nazván Implementace evropské směrnice, a když se do toho podíváme, dovnitř, tak je naprosto zřejmé, že část toho materiálu je implementací a část je tam navíc. A to se děje v českém legislativním procesu velmi často. Opakovaně, dokonce pravidelně. Mohla bych jmenovat několik dalších zákonů, kde je to už dneska opět v předlohách a kde to bylo v minulosti. Mám takovou velikou prosbu a byla bych ráda, kdybychom došli k nějaké širší dohodě, protože si myslím, že to není otázka toho, jestli někdo je v koalici nebo v opozici, jestli by bylo možné, aby při předkládání zákona bylo alespoň vyznačeno, která část návrhu je opravdu transpozicí evropského práva a která část návrhu je tím navíc, což může být. Chápu, že nebudete dvakrát za sebou otevírat tentýž zákon. A moc prosím, umožněte nám, poslancům, abychom alespoň věděli, která část toho návrhu je transpozicí a která část je tím návrhem jednotlivého ministerstva navíc. Velice bych ocenila, kdybychom tyto informace měli.
Tak vidíme obvyklý pokus českých úředníků, ministerských nebo ministrů, k transpozici přidat něco svého. Vylepšit to, propašovat to, dostávat nás pod tlak tím, že máme nějaké datum pro transpozici, a pokud to nesplníme, tak nám bude hrozit zahájení řízení, infringement, já nevím co všechno. Ale než se dostaneme k tomu dalšímu, podle mě nesmyslnému návrhu na dalším posilování pravomocí Finanční správy, tak bychom mohli ztratit pár vět o tom, jak využívá Finanční správa stávající pravomoci. Myslím, že bez toho vůbec nemáme přemýšlet o tom, že jim dáme nějaké nové. Ale to je ta jednoduchá činnost. Chodit za těmi nejmenšími, kontrolovat účty za osm korun, případně dávat pokuty či zavírat provozovny. No ale ta oslavná zpráva, tisková, Ministerstva financí: sto tisíc kontrol, získali jsme 55 milionů korun! Ale to je ten menší problém. Mnohem větší problém jsou věci, které opakovaně jsou dlouhé měsíce diskutovány na rozpočtovém výboru a i na plénu Poslanecké sněmovny. Zajišťovací příkazy. Já myslím, že ano, to byla řečnická otázka. My jenom občas něco prohrajeme. Není to pravda. Počet prohraných sporů zajišťovacích příkazů roste. To byla taková ta obhajoba, že když se kácí les, tak létají třísky. I kdyby jedna firma, jedna jediná firma byla zlikvidována neoprávněně, nezákonným postupem Finanční správy, tak je to špatně. Samé výmluvy. Všechno bylo dobře, jenom ty pitomé soudy blbě rozhodují, abych parafrázoval postoj šéfa Finanční správy. Neustále drží tento neudržitelný postup. Neudržitelná argumentace. Stejná otázka, paní ministryně. Kdo za to může? Kdo pochybil? Kdo o tom rozhodl? O tomto nezákonném postupu Finanční správy? Jaká budou opatření personální, metodická, případně změna legislativy? Ne že by to nebylo cenné, je to cenné. Finanční správa nasadila kombajn na naše podnikatele. Mluvili jsme o tom několikrát na rozpočtovém výboru v minulém volebním období. Každý podnikatel je potenciální člověk, který neplatí daně. Každý je podezřelý, každého musíme neustále kontrolovat. Kde je nějaká důvěra? To bylo přesně v logice "všetci kradnú".
Nyní v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Kott, připraví se pan poslanec Zahradník.
V současném znění to opět vypadlo.
Nyní vystoupí pan poslanec Zahradník, připraví se pan předseda Bartošek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. První můj návrh, který jsem vložil do systému, se týká problému plavby, tedy mám na mysli konkrétně rekreační plavbu a její velkou část, plavbu sportovních lodí, kánoí, raftů, kajaků, po našich tocích. My jej podpoříme.
Problematická situace je také s církvemi, které sice existovaly před převratem, ale majetky měly minimální. Špatně postavený je tedy z principu celý zákon, protože se smíchala jablka s hruškami, tedy restituce, které měly prostě řešit postupně soudy, a náhrady za budoucí financování církví, které se měly podle našeho názoru řešit daňovými asignacemi tak, aby na církve primárně přispívali jejich členové. Peníze na jejich péči by pak měl stát poskytnout prostřednictvím Národního památkového ústavu a dalších institucí, které mají tuto problematiku na starosti. Občané jsou na jedné straně otráveni gigantickými takzvanými finančního náhradami a na straně druhé například katolíky musí bolet, že i když se vzdali velké části náhrad ve prospěch druhých, jsou v očích veřejnosti vnímáni negativně.
Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek.
Dobrý den. Děkuji za slovo. O tom si myslím, že se vede desetiletá diskuze. Pak si nechala Poslanecká sněmovna zpracovat opoziční posudek, pak si nechala zpracovat posudek Topolánkova vláda a stále to vycházelo zhruba na stejné peníze. To jenom na vysvětlení. Já vás nechci dlouho zdržovat. Dovolte mi tři základní poznámky. Poznámka číslo jedna. Někdo vám uloupí majetek, pak je vám za to vyplacena náhrada a vy jste za to zdaněn. Pro ty, kteří nebyli u jednání o zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi, bych rád jenom připomenul tu konstrukci. Jsou to smlouvy soukromoprávního charakteru mezi státem na straně jedné a vždy příslušnou církví nebo náboženskou společností nebo Židovskou náboženskou obcí na straně druhé. Samotná konstrukce tohoto postupu je absolutně neústavní a nemůže uspět u Ústavního soudu a vláda to ví. Nehledě na to, že se samozřejmě bude jednat o retroaktivitu, byť nepřímou. To je také v rozporu s ústavou. S tím souvisí moje poslední poznámka. My jsme si je připomínali před necelými třemi dny.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážená vládo, já bych jenom stručně chtěl uvést a vyvrátit jeden mýtus, který je zakořeněný v poslední době v české společnosti. Tady nebyl jediný lidovec, který by pro to hlasoval. Logicky jsme nebyli ani ve vládě. To jenom na upřesněnou. A na margo toho zákona bych chtěl říct, že církve potřebují peníze na to, aby se osamostatnily od státu, aby došlo ke skutečné odluce církví a státu, a to je přece v zájmu všech. To je opravdu velmi paradoxní.
Zneužívání směrnic DAC a AML na prolomení tohoto tajemství je velmi nebezpečná hra. Vidíme to i u dalších předpisů. Ale co je pro nás, dámy a pánové, občan a co je pro nás ochrana soukromí? To by mělo být základní lidské právo, které bychom měli tady v této slovutné Sněmovně hájit, a myslím si, že i vláda by měla hájit své občany, a ne proti nim za každou cenu bojovat, hledat si nástroje, jak je více kontrolovat, více regulovat, více ovládat.
Tak asi máme jiné limity. Prosím, pokračujte.
Ani jeden z těchto evropských právních předpisů ale nepožaduje přenést jakoukoli zátěž na osoby soukromého práva. Rozhodně by neměla být tedy zneužívána pro postup správce daně pro lepší výběr daní od všech občanů České republiky.
Já vám děkuji, pane poslanče. Akorát poprosím příště hlásit, že pan předseda tady není.
Pane předsedo, pan předseda Stanjura to hlásil, akorát předsedal schůzi v té chvíli někdo jiný, ale máte tam určitě lísteček. Já myslím, že ta debata je skutečně velmi plodná.
A není to názor opozice, jsou to pravomocná rozhodnutí nezávislých soudů.
Dvě minuty, pane poslanče.
Dobrý den, vážení kolegové, dobrý den, pane předsedo. Já celou dobu nechci reagovat, ale už jsem to nevydržel po tom, co tady teď zaznělo. Protože já tu milionářskou daň, které říkám milionářská, platím celou dobu, co jste ji zavedli. Ale já jsem jenom chtěl říct to důležité. Vy jste zapomněli tady podotknout, že vy jste ji sice zavedli, všechny ostatní vlády ji mohly zrušit, určitě, ale vy jste všichni na ni nastavili výdaje, a hlavně ty mandatorní neboli stálé výdaje. Takže ono neustále přibývá toho, co chcete propít, projíst, co chcete stále někomu dát, ono to přibývá od každé vlády, já to sleduju ty roky, co podnikám, jak to všichni hrnete před sebou. Dneska to byl vrchol. V celé České republice nejsou zaměstnanci na práci. Nikdo už nechce pracovat. Pánové, uvědomte si, že už jsme se dostali zpátky do komunistické doby, kdy já jsem byl mladý a dostal jsem byt jenom proto, že jsem byl ochoten pracovat do sedmi hodin do večera. A pokud nebudeme řešit jejich problémy , tak vlastně jsme tady zbyteční.
Nyní mě požádala s faktickou poznámkou paní ministryně.
Tak to mám tedy velmi krátký čas. Pardon, omlouvám se. Nicméně my jsme ji projednávali rok, protože jsme skutečně byli pod tlakem té implementační lhůty, a ustoupili jsme na úplně možnou mez. Čili nejde o to, že by chtělo Ministerstvo financí jako předkladatel nebo tato vláda v podstatě rozšiřovat kompetence správcům daně. Čili jinými slovy německý správce daně má právo tyto informace dostat, ale český správce daně ne. To mi nedává rozum. Takže to byl ten důvod, proč jsme šli implementovat. Takže já se přihlásím ještě později.
Dvě minuty.
Říkáte, že mám opět faktickou poznámku. Pro pana poslance Bláhu vaším prostřednictvím. Není pravda, že mandatorní výdaje byly nastaveny na ty daně. Když to prosadíte, tak se pak určitě shodneme. A nechci teď jmenovat všechna opatření legislativní, která zvyšovala mandatorní výdaje, které podpořilo, prosadilo vaše hnutí. Kdo tak rád tady říká "my jsme zvýšili platy zaměstnancům"?